Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není žádná přihláška do všeobecné rozpravy. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Jsem přesvědčen, že stačí to, že nám to pan zpravodaj přečetl v podrobné rozpravě - nebo je zájem, aby to bylo čteno ještě jednou? Takový zájem nevidím. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Tento materiál opět uvede pan ministr obrany Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Opět děkuji vám, vážený pane předsedající, za slovo. Opět tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. A požádal bych vás o podporu.
Děkuji, pane ministře. I v tomto případě je zpravodajem výboru pan poslanec Růžička. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Usnesení rovněž načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan poslanec Růžička má slovo.
Vypadá to, že počtu snad dosáhneme. Máme tady další podobný případ. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Paní poslankyně Věra Kovářová, máte slovo, prosím.
Děkuji za slovo.
Myslím, že můžeme nechat hlasovat. Návrh byl přijat. Takže tuto interpelaci také přerušíme do přítomnosti pana premiéra. Začneme další, a to je na ministra zdravotnictví Adama Vojtěch, který je, jak jsem teď nahlásil, omluven. Jestli jsem měl správnou informaci, tak pan poslanec Kaňkovský tady není, takže tuto interpelaci tím pádem odkládám.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Dále máme další interpelaci, což už je poslední, kterou tady mám v pořadí. A je to - předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů sídliště Janov.
Děkuji za slovo. Já jsem panu premiérovi dodala sedmistránkový rozklad k tomu, s čím jsem nebyla spokojena v jeho odpovědi.
Dobře, reflektuji váš návrh.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jeho usnesení načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Ano, tomu rozumím, ale tam ještě nejsme. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Výbor pro obranu doporučuje
Končím podrobnou rozpravu. Všechny jsem vás odhlásil. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho v podrobné rozpravě přečetl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Pan ministr obrany Metnar už je připraven, aby nám uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Povolit přelet bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí.
Ano, sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Původně navržená zpravodajka výboru paní poslankyně Černochová je omluvena. Prosím pana poslance Michala Ratiborského, aby se ujal role zpravodaje.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu, které načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Ratiborský se do ní přihlásil. Je ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Zájem o závěrečná slova také není. Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak byl přednesen panem zpravodajem v podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu. Pan ministr Metnar nám uvede tento sněmovní tisk. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. U těchto cvičení došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu. Dodatečně požadavky na navýšení rozpočtu Ministerstva obrany proto nevznikají. Opět tento materiál byl projednán ve výboru pro obranu a děkuji za jeho podporu.
Zpravodajem výboru je v tomto případě opět pan poslanec Pavel Růžička, kterému dávám slovo.
Děkuji pane předsedající.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu.
Nikoho nevidím i podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Kdo je proti? Děkuji vám. Měl jsem doručeno usnesení vlády k té náhradě za uvedení tohoto materiálu. Zároveň upozorňuji, že zpravodajem tohoto tisku má být pan poslanec Milan Chovanec. Pokud nebude přítomen, bude potřeba, aby výbor pro bezpečnost stanovil nového zpravodaje.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu policie v roce 2017 stabilizovaná. Policie situaci monitoruje a ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami přijímá opatření zajišťující bezpečnost. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2017 charakteristický pokles registrovaných trestných činů. I přes celkový pokles trestné činnosti ale existují oblasti, kde je vývoj opačný. Materiál byl 19. dubna 2018 projednán výborem pro vnitřní bezpečnost a dne 27. dubna 2018 také Bezpečnostní radou státu.
Vidím, že tady je koordinace u předsedy.
Děkuji.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. No, děkuji, takže to je jednoduché. Požádám zpravodaje, aby zopakoval usnesení, které je usnesením, o kterém má hlasovat Poslanecká sněmovna.
Ještě jednou.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Kdo je proti? Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. V podstatě bych vás jenom ráda informovala o základních číslech, o kterých jsme se tam bavili. Pojištěný export mířil do celkem 33 zemí světa. Následovala Gruzie se stejným podílem jako v předchozím roce, okolo 10 % uzavřených pojistných smluv směřovalo do Indonésie, Ruska a také Indie. 15 % z celkového objemu v roce 2017 tvořily Egypt a Turecko. Tento tisk byl projednán na hospodářském výboru v podstatě bez jakýchkoliv výhrad. Takže to je za mě asi vše. Děkuji.
Bude odpovězeno písemně na vaši interpelaci. Teď se připraví paní poslankyně Olga Richterová ve věci - kdy jsou děti ohrožené.
Děkuji za slovo. Ta interpelace je ve věci meziresortní shody na tom, kdy má stát zasahovat na ochranu ohrožených dětí a kdy má naopak rodiny nechat být. Jde o něco, co je skutečně důležité, aby se na tom shodlo několik ministrů, a proto je to interpelace na předsedu vlády. Všechny tyhle děti, které mají státní pozornost, jsou bez jakékoliv jednotné definice, co činí tu státní pozornost opodstatněnou, kdy, když to řeknu trošku zjednodušeně, má stát právo lidem kecat do života a kdy má tu povinnost, protože se musí zastat dětí skutečně ohrožených. Ono by to totiž pomohlo i řadě učitelů, vedoucích volnočasových aktivit nebo lékařů. Ti by věděli, kdy mají vyjadřovat obavy, kdy je třeba upozornit. Paragraf 6 v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí není postačující. Takže se ptám pana premiéra, co udělá pro meziresortní shodu na těch kritériích, kdy je třeba konat. Děkuji.
Děkuji. Vážený pane premiére, obracím se na vás s tématem, které osobně považuji za jednu z největších výzev a zároveň hrozeb pro Českou republiku, pro naši společnost, především pro budoucnost a pro život našich dětí a vnoučat na území České republiky v budoucnu. Chtěl bych se vás zeptat, jak vy osobně vnímáte problematiku změny klimatu a jejích dopadů především právě v těch jevech, jako je opakující se sucho, snižující se zásoby spodní vody, a do jaké míry je to priorita vaší vlády. Takže prosím pěkně o odpověď na toto téma. Dovolím si ještě interpelaci na téma problematiky afrických států.
Tím jsme vyčerpali interpelace na premiéra. Na všechny interpelace bude odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, z internetových stránek Ministerstva vnitra lze vyčíst, že minimálně od roku 2016 do první poloviny roku 2018 byl poradcem náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií pan Václav Kraus. Tuto informaci jsem se dozvěděl s určitým znepokojením, neboť se jedná o stejnou osobu, která vypovídala před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Konec citace. Vzhledem k tomu, že aktuální seznam poradců a poradních orgánů Ministerstva vnitra není dostupný, rád bych se vás zeptal, zdali je Václav Kraus i nadále poradcem náměstka ministra vnitra, anebo dokonce přímo vás.
Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Václav Klaus na pana ministra Roberta Plagu.
Vážená paní nepřítomná ministryně financí, jelikož mám omezený čas a vím, že jste v zákonech zběhlá, omezím se pouze na stručný úvod do komplexní problematiky.
Nicméně pořád si myslím, že tam některé problémy jsou. A tyhle podmínky vlastně byly vstupní podmínky do té soutěže a takto to prostě probíhalo. Takže já se chci zeptat, jestli s tím takto počítáte.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já bych jenom rád řekl na začátek, že se žádné debatě nebráním. Podle mého názoru to, co proběhlo z hlediska mýtného tendru, je prostě otevřená transparentní soutěž, ve které uspěl ten, který dal nejnižší cenu. Nicméně vláda může dočasně na nějakých úsecích vyhláškou stanovit jinou sazbu mýta pro ty úseky, kde chce, aby se to celé neobjíždělo. Já jenom k té celé debatě ohledně zpoplatnění-nezpoplatnění jedniček bych rád uvedl jednu věc. A on se k tomu zavázal. Zavázal se, že tam budou mýtné brány, že tam bude mikrovlnný systém. Já se ještě vrátím k těm elektronickým dálničním známkám. Ty ministerstvo připravuje. Nicméně vypsání nějaké soutěže, která by měla být mnohem jednodušší, protože to není tak složitý systém, jako je vybírání mýtného pro nákladní auta, tak tomu musí předcházet změna v zákoně, která tuto možnost umožní. Ta změna je dneska připravena do vlády.
Toto omezení začne platit od příštího roku u všech erozně ohrožených pozemků. Co se týká podpory drobných vodních toků, tak tady si dovolím jenom připomenout národní programy na obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží a na opravy hrází.
Já také děkuji.
Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Evidence na úřadu práce je pro řadu lidí velice důležitá záležitost, protože to pro ně znamená třeba uhrazené zdravotní pojištění. A pracovnice úřadů práce většinou docela rychle poznají, kdo skutečně je nešťastný, že přišel o práci, kdo se snaží si práci získat a kdo patří přece jenom do jiné kategorie. Takové lidi samozřejmě mají také. Ale o čem já chci mluvit? Mluvím teď zejména o tom, že je tam řada lidí zaměstnaných na evropských projektech, třeba zaměřených na hledání zaměstnání, zaměstnání často s dotací pro lidi se zdravotním postižením. Dám příklad, takovou kazuistiku.
Nejprve se vyjádřím k vyřazování uchazečů o zaměstnání z evidence vedené úřadem práce. V takovém případě nedochází k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce, je však samozřejmé, že takové vážné důvody je povinen uchazeč prokázat například potvrzením lékaře. Pokud paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího o těchto případech ví, tak prosím o tu informaci. Pojďme se tím neprodleně zabývat. Nicméně musím uvést, že my se snažíme samozřejmě, aby ty projekty z evropských fondů, které nám velmi pomáhají v zefektivňování činnosti a výstupů právě úřadů práce, že vždy zapadají do toho schématu a jedná se o provázané činnosti. Ale opět jsem připravena sednout si nad těmi konkrétními případy.
Dovolím si podotknout, že členové vlády a členové Poslanecké sněmovny se nemusí oslovovat mým prostřednictvím.
Děkuji moc za odpověď. Vlastně jde o obecnou problematiku, že jeden úsek úřadu práce je vlastně tlačen k tomu vylučovat lidi z evidence zkrátka proto, aby byla lepší statistika nezaměstnanosti. A o co jde u té koordinace? Jde o takhle jednoduchou věc, že tam není povinnost se vypořádat s tím, že ten člověk je zapojen do dalšího projektu, že s ním pracuje někdo další ve vedlejším úseku, ve vedlejším oddělení.
Prosím paní ministryni o doplňující odpověď. Já děkuji a prosím další interpelaci, kdy bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci zdanění uhlí paní ministryni Maláčovou.
Děkuji, pane předsedající. Již minulá Sobotkova vláda si nechala vypracovat analýzu dopadů na zavedení ekologické daně na fosilní paliva.
Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance. Prosím.